Děkuji i za dodržení času a nyní se svojí faktickou... Chcete být řádně přihlášen, rozumím, takže prosím, bez časového omezení pan poslanec Kubíček.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Já bych z tohoto místa také chtěl poděkovat panu poslanci Haasovi za to, že uchopil toto velmi složité téma a že se ho snažil diskutovat, nicméně já pořád beru Národní sportovní agenturu jako takový předstupeň ministerstva sportu. Proč došlo vlastně k vytvoření Národní sportovní agentury? Pochopitelně, Národní sportovní agentura se rodila za velkých porodních bolestí za průřezu všech stran. Já to pochopitelně znám. Znám to od nějakých kolegů sportovců a od sportovních svazů, jakým způsobem fungovaly jednotlivé dotace, a některé dotace byly dobré, byly velmi rychlé - provozní dotace fungovaly: Můj klub, Má kabina, to bylo asi dobré, ale ty velké dotace pochopitelně byly v nějakých porodních bolestech. To bohužel novela neřeší a pro mě je velmi důležité, že se to otevřelo, pracovalo se na tom, ale já jsem si přečetl za prvé nějaké připomínky sportovních svazů, dále jsem si přečetl připomínky vlády a je nezbytné na tom pracovat dále a nějakým způsobem to rekonstruovat. Pan poslanec Haas je opravdu člověk, který se tomu věnuje, já ho za to velmi chválím. My jsme spolu jednali, mluvili jsme spolu. Takže cesta správná - nevíme, nakolik je možné to pozměňovacími návrhy doplnit, opravit a tak dále, takže bych spíš řekl: vrátíme zpátky, dopracujeme, vrátíme zpátky do Poslanecké sněmovny. Nebo druhá cesta je prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením, aby se to dalo udělat, a my budeme k dispozici panu poslanci ke konzultacím a k dalšímu pokračování.
Přeji hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Prosím, máte slovo.
Já tedy si myslím, že by to měli kontrolovat kompetentní lidé;
Budu se snažit být co nejstručnější. Já bych se nyní chtěl vyjádřit nejprve, prostřednictvím pana předsedajícího, k tomu, co zde zaznělo ještě k tomu odkladu.
Děkuji panu poslanci Havránkovi a dívám se - nikdo už se do obecné rozpravy nehlásí, tak tedy tímto končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Tak můžeme zahájit podrobnou rozpravu.
Naposledy a velmi rychle.
Táži se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není, a končím tedy tímto druhé čtení tohoto z návrhu a děkuji všem za spolupráci.
Dobrý večer. Dámy a pánové, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem ráno avizoval, že tento zákon nebo tato transpozice je nutná opět k probrání, zase to je jeden z těch drobných restů. Je to vlastně návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Transpoziční lhůta uplynula již 2. srpna minulého roku a Česká republika stále řádně neplní své závazky, které jí tedy vyplývají. Transpozice byla řádně provedena v drtivé většině členských států EU.
Tento pozměňovací návrh doplňuje ustanovení týkající se ohlašování živých hudebních produkcí kolektivnímu správci OSA. Podle návrhu nebude povinnost hlásit kolektivnímu správci OSA další dva typy živých hudebních produkcí. I k tomuto pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka jsme dali souhlasné stanovisko. Nyní obligátní, ale důležité upozornění, že transpoziční lhůta uplynula 7. června loňského roku a ze strany komise bylo zahájeno řízení o porušení smlouvy o fungování EU. Takže děkuji za pozornost a pak ještě znovu vystoupím.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr mi kompletně vypálil rybník, protože o všem už informoval. Popsal, jakým způsobem ve výboru bylo jednáno, a popsal, jaké konkrétní návrhy prošly. Dokonce i odůvodnil, proč je podporuje. To znamená, odkážu na jeho vystoupení.
Také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Lacinu.
Přeji příjemné úterní odpoledne. Cílem této nové právní úpravy je zajistit kvalitní žurnalistiku v Evropské unii a přístup občanů k informacím skrze podporu svobodného a pluralitního tisku. Bezprostředním důsledkem přijetí nové francouzské legislativy bylo, že dominantní poskytovatel služby informační společnosti, tedy internetového vyhledávače, redukoval zobrazovaný obsah na odkazy a velmi krátké úryvky, k jejichž užití není třeba licence. Příslušná právní úprava měla tedy zprvu účinek zcela opačný, než jaký byl evropským zákonodárcem zamýšlen, neboť vydavatelé tiskových publikací nejenže neobdrželi žádnou odměnu, ale navíc poklesla jejich viditelnost v on-line prostředí. Na základě těchto rozhodnutí tedy byl dominantní poskytovatel služby informační společnosti povinen s vydavateli jednat a k redukci zobrazovaného obsahu přistoupit pouze v případě, že vydavatel odmítne akceptovat spravedlivou odměnu. Tato mezera musela být z důvodu absence zákonné úpravy následně vyplněna rozhodnutím francouzského antimonopolního úřadu. Jako orgán, který by mohl plnit roli arbitra, se navrhuje Ministerstvo kultury. Jedná se o orgán, který má autorský zákon v gesci a který má ve věci vydavatelů v rámci výkonu dohledu nad kolektivním správcem dohlížet, mimo jiné na dodržování povinností kolektivního správce souvisejících s tvorbou sazebníků.
Proto jsme tady. Tak se prosím přestaňme hádat, přestaňme si vyčítat, protože všichni víme, kdo předsedu Národní sportovní agentury jmenuje. Ten, kdo ho jmenuje, může ho i odvolat. Víme moc dobře, jak to bylo s financemi, jak to bylo s financemi na významné akce. Ve Zlíně se málem nejela Barum Rally.
Pardon, omlouvám se, vy jste zpravodaj.
Pokusím se být naprosto věcný. Teď už po těch jednotlivých věcných připomínkách. Prosím vás, na poslaneckém návrhu se pracuje od jara. To je má jediná reakce k tomu načasování. Víc asi k načasování říci nedovedu. To tady podtrhuji. To je jedna věc. K ní zároveň tady zazněly výhrady, co od dozorčí komise očekáváme. To je přece to dominantní. Zdůrazňuji, že dozorčí komise je v návrhu navržena jako bezplatná. Národní rada pro sport nemá vůbec žádnou, ale slovy vůbec žádnou pravomoc ani působnost. Peníze do českého sportu jsou jednou, nikoliv jedinou, nutnou podmínkou k tomu, aby se český sport na všech úrovních nějakým způsobem posouval. Stejně tak tato novela - vracel bych se jenom k tomu úvodu - buď můžeme sedět a nedělat nic, nebo se můžeme snažit ty věci změnit. Netvrdím, že je záchranou českého sportu, ale je jedním z nutných puclíků, aby se český sport posunul dál.
Děkuji za slovo.
Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Munzar. Dalším z přihlášených do podrobné rozpravy je pan poslanec Kolovratník, který není, tak pokračujeme, a dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Mašek. Děkuji, pane poslanče, a posledním do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Stanislav Blaha.
Všechny ty návrhy jsou podrobně zdůvodněny v důvodové zprávě.
Děkuji a do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Kolovratník.
Děkuji moc a omlouvám se za své zpoždění způsobené hygienickou pauzou. Takže děkuji, pane předsedající, za to, že jsem to stihl, a já se v podrobné rozpravě hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jenom krátký úvod. Děkuji za pozornost.
A končím současně i druhé čtení tohoto návrhu.
Tento návrh zákona je předkládán opakovaně.
Pane poslanče, máte slovo. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji paní poslankyni a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, tak tedy končím obecnou rozpravu. Jenom připomínám to, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. A jako první se hlásí pan poslanec Pavel Staněk.
Dámy a pánové, hezké odpoledne nebo podvečer. Já se chci přihlásit do podrobné rozpravy s pozměňovacími návrhy, se třemi pozměňovacími návrhy k tomuto zákonu.
Já už neeviduji další přihlášku. Ještě tady je nevyužitá přihláška s přednostním právem pana předsedy Bendy, který ji stahuje. Přivolala jsem kolegyně a kolegy z předsálí, abychom mohli hlasovat navržené změny pořadu schůze. Eviduji zájem o odhlášení, proto vás odhlašuji a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Zaznělo tady hned několik návrhů na změnu pořadu schůze, nicméně nejdříve bychom hlasovali o návrzích z grémia. Návrhy z grémia jsem zde už uváděla. Ptám se, zda je zájem, abych je četla ještě znovu? Návrh byl přijat. Pan předseda Okamura navrhuje zařazení nového bodu, a to pod tímto názvem: Zastropování cen elektřiny a plynu, kdy vláda den po volbách opět podvedla občany. Nejdříve tedy hlasujeme zařazení bodu a až následně bychom hlasovali pevné zařazení. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Pan poslanec Juchelka navrhuje pevné předřazení bodu, který už je na schůzi zařazen. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Aleš Juchelka navrhuje taktéž předřazení bodu 83, sněmovní tisk 234, což je zákon o státní sociální podpoře. Původně navrhoval jako pátek druhý bod, ale předpokládám, že tím, že neprošel první, tak jako první bod. Návrh byl zamítnut. Prosím, abychom všichni vnímali, o čem budeme hlasovat. Návrh byl zamítnut. Tímto jsme se vypořádali se všemi změnami na návrh pořadu schůze. Pokud nikdo nenamítá, vidím, že to tak je, a tudíž přistoupíme k projednávání bodů. Jako první by měl být projednán bod číslo 10, ale až v 16 hodin. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Karel Haas, který už je připraven, proto mu předávám rovnou slovo.
První poznámka je k účelu a smyslu té novely. Novela nemá za cíl nějakým způsobem postavení NSA narušit. Jinými slovy, podtrhuji v tomto smyslu slova stabilita. Ta druhá úvodní rámovací poznámka, kterou tady chci říct vlastně s poděkováním konstruktivně celé Poslanecké sněmovně a všem kolegům: Snažili jsme se tento sněmovní tisk, tuto novelu poctivě projednat se všemi poslaneckými kluby zastoupenými ve Sněmovně, to znamená i s opozičními, s kolegy z hnutí ANO, dedikovanými paní předsedkyní, jsme měli dvě osobní velmi dobrá, konstruktivní jednání. K těm jednáním zmíním ještě dvě věci. A na tento týden jsme domluveni na osobním jednání s předsedou školského výboru panem profesorem Vondrákem taktéž ještě k dalšímu jednání o té novele. Teď již uvedení v sedmi bodech uvedení hlavních obsahových prvků té novely. První, to je v zásadě uklidnění pro sportovní prostředí, pro sportovní organizace. To je první obsahová poznámka ze sedmi. Druhá obsahová poznámka: Celou novelou se prolínají vlastně tři červené nitě. A třetí, neméně důležitý prvek. A kdo v této Sněmovně jste sportovec, ať už v roli aktivního sportovce, trenéra, bafíka v tom nejlepším slova smyslu, tak mně potvrdíte, že sport řeší dnes a denně český sport tolik akutních bodů k řešení, že úkolování NSA cestou usnesení vlády je naprosto nepružné. Výrazně zpřísňujeme podmínky neslučitelnosti funkcí předsedy Národní sportovní agentury, členů řídicího orgánu, členů dozorčího orgánu Národní sportovní agentury, neslučitelnosti členství v tomto kolektivním, ať už řídícím, nebo dozorčím orgánu, s jinými veřejnými funkcemi. My do té novely naopak zavádíme neslučitelnost funkcí v orgánech NSA s funkcí poslance nebo senátora, s funkcí, s uvolněnými funkcemi na samosprávách, protože mimo jiné tím chceme zabránit jakémusi střetu zájmů mezi typickými žadateli o dotace, což jsou municipality zcela oprávněně, takže s uvolněnými funkcemi. Zdůrazňuji, nikoliv se členstvím, ale s funkcemi v politických stranách. To jsou věci, které také v té novele velmi výrazně posouváme.
Požádala mě jenom o stručnou zprávu. Nešli jsme do podstaty zákona, ale odstranili jsme především několik terminologických nejasností, zkrátila se nějaká lhůta.
Vážený pane předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Navážu na slova předsedy ústavně-právního výboru pana kolegy Vondráčka. Byl prosím vás zpracován ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, s ním konzultován, s ním odsouhlasen. Těch bodů v pozměňovacím návrhu je zhruba pět následujících. To v zásadě byl první takový důležitý právní aspekt, který se v pozměňovacím návrhu objevil. Další poměrně zásadní bod je ten, že se zkrátily lhůty, protože zákon může mít potenciálně zásadní dopady na subjekty, které zákonu budou podléhat, tak se zkrátily lhůty, ve kterých řeknu ministerstvo, vláda konají v postupu a v procesu podle zákona. To je druhý podstatný prvek. Tolik snad k popisu, zase z důvodu efektivity dnešní schůze, k popisu pozměňovacího návrhu.
Je někdo další, kdo má zájem? Máte slovo. Jsme stále v obecné rozpravě.
Jak už jsme avizovali v prvním čtení, my samozřejmě tento zákon podpoříme.
A táži se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Tak můžeme se pustit tedy do podrobné rozpravy, kterou tímto zahajuji. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, čímž tedy končím podrobnou rozpravu a končím současně druhé čtení tohoto návrhu.
Je tedy zjevně v rozporu s právem EU, dále se zavedením této povinnosti otálet. Je to právě tou úpravou definice, co to je dálkově odečitatelné měřidlo. Vládní návrh novely zákona o službách a většina zmíněných pozměňovacích návrhů byly dne 30. srpna 2022 projednány v podvýboru pro bytovou politiku a výstavbu a následně 1. září 2022 i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Já děkuji, jenom připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu.
Hezký již večer vám všem, kolegyně, kolegové. Jsou to pozměňovací návrhy Kláry Dostálové a Jiřího Havránka, naleznete je pod číslem 1174, a následně dva pozměňovací návrhy mé, 1308 a 1309, které podrobně okomentují poté. Nyní děkuji za pozornost.
Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Eva Fialová.
Takže takhle bych to chtěl formulovat. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Podle mého názoru jde o jasné selhání. Upozorňoval jsem na to, že už od léta prudce roste počet nelegálních migrantů přicházejících na naše území. Já jsem vás upozorňoval na to, že mi píše obrovské množství našich občanů bydlících v obcích na Moravě u slovenských hranic. Stěžují si místní občané na to, že tam zanechávají bordel, musím použít to slovo, protože tam zanechávají i různé své osobní věci v lese, u silnice a podobně. Takže jsme samozřejmě... máme oči otevřené a sledovali jsme to. Teď je ten problém takový, že Slováci nechtějí brát ty nelegální migranty zpátky. To znamená, zůstávají nám tady u nás, nemáme je kam posunout, zahlcují se tady centra. A já se chci zeptat, jaký je tedy plán vlády? Zase to budete tady zatloukat a tvářit se, že ten problém neexistuje? způsobuje to obavy, že policisté v krajích nebudou mít dostatečné kapacity na řešení kriminality. Také mělo hnutí STAN největší pokles, kolem 30 % počtu mandátů zastupitelů v těchto volbách, takže občané to také vidí. Pro většinu z nich jsme zatím tranzitní zemí na cestě do Německa, mnoho z nich však na území na přechodnou dobu zůstává. No, příchod... jedná se o zachycení už ve stovkách migrantů denně. A k tomu se ještě vrátím. v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. A není to jenom tam. Logicky - vy radši dáte miliardy na Ukrajinu, než abyste řešili bezpečnost občanů České republiky. To samozřejmě víme a já s tím prostě nesouhlasím. Mě zajímá zájem českých občanů a České republiky a podle toho my chceme a budeme postupovat. A ještě, když to tedy už přijde a vymklo se vám to z rukou, tak teď nevíte, co, a doplácí na to všichni občané.
Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se ráda vyjádřila k předloženému návrhu novely zákona o podpoře sportu. Nejsem o tom vůbec přesvědčena. Měla jsem možnost působit v minulosti v Národní radě pro sport, která má 21 členů, a tito lidé tam pracují zadarmo. Všichni víme, že dneska v Národní radě pro sport je pan Štěpánek, Jaromír Jágr, pan Nedvěd, pan Kolář, a takhle bych mohla pokračovat, jsou tam samozřejmě zástupci ze všech možných sportů, kteří se opravdu ke všemu vyjadřují, a všichni to dělají zadarmo.
Děkuji za vystoupení, a nyní je tedy řádně přihlášen pan poslanec Ondřej Babka, takže ho poprosím, aby se ujal slova.
Já asi trošku navážu na moji předřečnici, nicméně mi asi v tuto chvíli taky dovolte poděkovat panu předkladateli. My jsme měli nějaká jednání.
Já jsem na to upozornil na našem setkání v Dukovanech, kde seděl hospodářský výbor a kde jsme jednali o energetickém tarifu, a narazili jsme na tuto problematiku a ta problematika se především týká vývodů vyrobené této elektřiny do sítě. No, ale to v jejich zájmu pochopitelně není, protože to je náklad a ten náklad někdo musí zaplatit. Ta přepravní marže nemusí být tak vysoká. Tak se ptám, jakým způsobem stát pomůže v tom, aby došlo k rozvoji těchto přenosových sítí a vývodu těch přístupů elektrických energií? A to se bavíme o desetině plánovaného výkonu fotovoltaik pro rodinné domy. To je trošku škoda vyrábět tu energii do nějaké vody. Za to bych vám moc poděkoval. Pochopitelně nejsem proti tomu, aby se to brzdilo, protože rozumím hrozícímu impeachmentu , a jenom poprosím, zda byste mi splnil mé přání. Děkuji.
Tady je jeden velký problém, že vlastně pan ministr tady řeší zákon o zadávání veřejných zakázek ve své kompetenci, ale ono to navazuje na spoustu záležitostí, které spadají do gesce úplně jiných ministerstev. Já chci upozornit, že to tak není. Elektřiny máme dostatek do nějakého roku, předpoklad asi 2032 nebo kolik to je, ale musím říct, že to je na současnou spotřebu a ta spotřeba se bude výrazně měnit. Zkusili jste si někdy koupit elektrobus? Cena toho elektrobusu je neuvěřitelná, ten krátký - 27 milionů korun, vyrobili ho v Plzni. To, že ho dodali pozdě, protože to moc nešlo na svět, to už je druhá stránka věci, ale podařilo se.